Nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu. Jistě všichni víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh přijat nebyl. O této námitce budeme bezprostředně rozhodovat hlasováním. Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Teď se všem omlouvám. Naštěstí to není na překážku. Nyní budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předneseny z grémia. Hlasování číslo 80, přihlášeno je 169 poslanců, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Čižinského, který navrhuje zařazení nového bodu Pozice vlády České republiky k situaci v syrském Afrínu. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Vím, že stát má další, řekl bych, zajištěné pohledávky u nás u občanů. To jsou různé daně, to jsou podle mě sociální a zdravotní pojištění. To tak prostě je. Vždycky. Vždycky, nekompromisně. Obce přece nikomu peníze nepůjčují, ale obce prostě pronajímají bydlení, včetně i sociálních bytů, kde se platí nějaký nájem. Obce zajišťují služby, nebo jejich firmy zajišťují pro občany služby. A sami víme, že komunikace mezi ministerstvy za všech vlád byla taková, jaká byla. Ale vrátil bych to předkladateli k přepracování, protože podle mě tímto způsobem cesta nevede.
Pane poslanče, mám to brát jako návrh na vrácení k dopracování. Já jsem to tak pochopil, ale ať máme jasno. Děkuji a prosím pana poslance Feriho.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem TOP 09 k této předložené novele. Na úvod chci jasně říci, že TOP 09 podporuje snahy o řešení tíživé situace dlužníků a vnímá nutnost existence oddlužení jakožto institutu, který je mimořádný, ale kterého zároveň není úplně nepřekonatelné dosáhnout. Už tehdy bylo jasné, že řešit skutečně kritické situace dlužníků je nezbytné. Takže tolik k tomu. Předlužení a úpadek jsou součástí společnosti od doby, co lidé přišli na to, že peníze mohou vytvářet peníze a že půjčovat je výhodné. První tematický okruh této úpravy se týká oddlužení manželů. Podle doplněného odstavce 4 § 25 by nyní insolvenční soud, byť ne zcela automaticky, určoval stejného insolvenčního správce pro oba dva manžele. Míním tím zejména řešit otázky spojené s místní příslušností manželů a dopady na určování insolvenčních správců. Ale k té odměně insolvenčních správců se pak ještě vrátím. Oproti stávající úpravě v tomto cítím velký posun. Nově by musel dlužník k návrhu na povolení oddlužení přiložit i čestné prohlášení o tom, že zná své povinnosti a že si bude počínat poctivě. Podtrhává se tak mimořádnost beneficia oddlužení. Problematickým ustanovením je už ale stanovení maximální výše pohledávek nezajištěných věřitelů. Přesto bych zde navrhoval určitou korekci. Průměrná výše pohledávek nezajištěných věřitelů v oddlužení je přibližně 600 až 800 tisíc, ono je to ostatně zmíněno i v důvodové zprávě. Skutečně problémem jsou a myslím, že měly významný dopad na výsledky proběhlých voleb.
Je nereálné, abychom tuto úplatu požadovali po Mezinárodním měnovém fondu, proto se v návrhu speciálního zákona o státní záruce tato úplata nepožaduje. Smlouva však vstoupí v platnost až po vstupu v platnost zákona o státní záruce.
Děkuji pěkně za slovo. Nicméně paní ministryně byla vyčerpávající. Půjčka bude poskytnuta na základě bilaterálních smluv s Mezinárodním měnovým fondem. Je potřeba také asi říci, že v historii Mezinárodního měnového fondu se nestalo, aby tento svoje závazky nesplnil. Děkuji pěkně za pozornost. Děkuji pěkně. V rámci obecné rozpravy chci říci, že se samozřejmě jedná o řešení toho průšvihu s jižním křídlem eurozóny. V historii bylo vždycky zločinem centrálního bankovnictví, když centrální banky financovaly své státy. Tady to jde právě prostřednictvím devizových rezerv z jednotlivých centrálních bank do Mezinárodního měnového fondu, který to následně těm státům rozděluje. Čili se to formálně nepovažuje za tzv. měnové financování státu, ale de facto to měnovým financováním státu je. A v tomto smyslu já s takovouto věcí samozřejmě věcně nemůžu souhlasit. Nicméně ta naše záruka už se týká opravdu detailu toho řešení a tady nemá smysl, abychom nedodržovali naše mezinárodní závazky. Je také potřeba říci, že je rozdíl, když tyto půjčky z devizových rezerv poskytují státy uvnitř eurozóny, které mají přístup k likviditě Evropské centrální banky. Ale není to tak neutrální věc, jak by se na první pohled z toho materiálu zdálo. Znovu je potřeba si připomenout, že zkrátka žití na dluh, které v České republice zažíváme i dnes, pokud se vymkne z rukou, tak nevede k ničemu dobrému.
Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Pan zpravodaj, předpokládám, už nemá zájem o závěrečné slovo, když právě hovořil. Nepadl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kolegy z předsálí jsem už zavolal. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 92, přihlášeno je 165 poslanců, pro 144, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl. Vzhledem k tomu, že nepadl ani žádný návrh na zkrácení lhůt, tak jsme se vypořádali se všemi hlasováními v tomto bodě. Já končím prvé čtení tohoto návrhu a končím tento bod. Děkuji všem. Z pověření vlády nám předložený návrh uvede paní ministryně financí Alena Schillerová, které tímto dávám slovo.
Děkuji, pane předsedo. Směrnice se vztahuje pouze na zaměstnanecké penzijní systémy. V České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden. Podpora mobility pracovníků je realizována tím, že směrnice odstraňuje překážky vytvářené některými pravidly zaměstnaneckých penzijních systémů.
Takže těch vašich 500 korun, co splácíte, to je moc hezký, že to splácíte, ale ono to tak nějak nestačí. A to jsou úplně základní věci. Pojďme - takovou výzvičku, pane kolego - pojďme zkusit měsíc žít z toho nezabavitelného minima. A pojďme dát zbytek peněz, které vyděláme, na něco dobrého. Třeba já jsem teď objevil takovou krásnou nadaci, která poskytuje stipendia mladým Romům, aby se vzdělali. A my víme, že vzdělání a finanční gramotnost spolu souvisí. A já k tomu vyzývám každého, kdo tady říká, že je to nějaký morální hazard. Ať si z toho zkusí se mnou měsíc žít. Začneme od nového měsíce.
Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesnou účast na hlasování, a budeme rozhodovat o návrzích, které padly v rozpravě. Návrh na zamítnutí nepadl. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 97, ze 163 přítomných, pro 24, proti 118, návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v rozpravě pan poslanec Bauer navrhl výbor pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 165 pro 88, proti 21, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán dalšímu výboru k projednání, a to výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 100, z přítomných 165 pro 42, proti 83, návrh nebyl přijat. Kdo je proti přikázání rozpočtovému výboru? Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 165 pro 45, proti 80, ani tento výbor nebyl schválen. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 102, z přítomných 165 pro 42, proti 85, ani tento výbor nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Pokračovat budeme podle pořadu schůze, a to bodem číslo
Pokud vím, tak například u řešení exekucí mají němečtí exekutoři taxativní relativně nízké paušály. Tato novela stanoví, že v případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkurzu. Ať mě pan ministr případně opraví, ale znamená to, že insolvenční správce má nárok zvýšit dluh o celou čtvrtinu a tuto částku si přednostně strhnout? Dále nám tu v zákoně chybí osvobození odměn pro insolvenčního správce od platby DPH, protože tady se nám odměna zvyšuje v současné době o další pětinu, na které bude parazitovat stát. A aby nám bylo jasno, jde o peníze, které v důsledku nedostane věřitel. Jako první a dlouhodobě po celá léta bojujeme za pomoc lidem v exekucích a za lidi v neřešitelných dluhových pastích. Ale nikdy, opakuji nikdy, jsme nebojovali proti věřitelům. Naopak, každé řešení dluhů musí směřovat k tomu, aby věřitel byl maximálně uspokojen a současně aby dlužník nebyl zničen. V praxi to znamená zastropování úroků u všech příplatků či penále a poplatků, které se na dluhy nabalují. Znamená to faktický zákaz a konec úrokům z úroků, ať už jsou v praxi pojmenované jakkoli. To je podle našeho názoru nutné prosadit. Znamená to také jasné zastropování poplatků exekutorům a také insolvenčním správcům. Procentuální odměna nemá logiku. Většina neřešitelných dluhů vzniká tím, že na stávající dluhy se nabalí násobné částky z pokut, penále a přísudků. A ty často marginální částky udělají neřešitelný problém. V praxi to znamená, že dlužník je zruinovaný, všechny peníze dostává exekutor nebo insolvenční správce a věřitel nedostane nic. To je bohužel hanebná praxe, kterou bychom měli prioritně řešit, a bohužel ani v tomto zákoně nevidím náznak systémového řešení. Je potřeba komplexní systémovou pomoc lidem v dluhové pasti. Součástí řešení musí být také zákon o lichvě, tedy nastavení jasného procenta odměny za úvěr, chcete-li zastropování, od kterého je vyšší plnění lichvou. Jak jsem říkal, tak je potřeba navrhnout také stopnutí úroků z penále ihned po soudním rozhodnutí o dluhu. Bylo by také dobré zrušit DPH státu na exekucích a insolvenci. Dnes je tato možnost velmi omezena právními kličkami a termíny, kdy je možné žádat. Samozřejmě součástí systémového řešení by měl být také návrat exekutorů do soudního systému, chcete-li zestátnění exekutorů. To znamená, exekutor je placený soudní úředník, nikoliv podnikatel s dluhy.
Než dám slovo panu poslanci Bauerovi, tak přečtu omluvy. A teď už tedy prosím pana poslance Bauera a připraví se paní poslankyně Valachová.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Předkládá Parlamentu návrh, který je totožný s jeho návrhem z konce minulého volebního období. Připomínám, že již tehdy ho odmítla řada klíčových institucí. Dovoluji si připomenout, že ani na jednu z věcných a závažných výtek, které tehdy zazněly, pan ministr nereagoval a v debatě vůbec nevystoupil. Bohužel, podle mého názoru pan ministr Pelikán nevyužil ani ten čas, kterého se mu dostalo, a v průběhu, podle mého názoru, pěti měsíců zákon ani neupravil, ani nedoplnil. Přesto nyní posílá do legislativního procesu návrh v tom původním, identickém znění. Já osobně postrádám řádné zdůvodnění potřebnosti předložení této úpravy. Důvodem nemůže být jen aktuální číslo lidí v dluzích ani mediální masáž podpořená některými neziskovými organizacemi. To podle mého názoru nedává obrázek o tom, proč a jací lidé se zadlužují. Dokonce ani nevíme, v kolika případech se ocitají v dluzích jen vlastní nezodpovědností a v kolika případech vinou objektivních příčin, které nemohou ovlivnit. Dále mi podle mého názoru chybí analýza dopadů na věřitele a podnikatelské prostředí obecně. Považuji za nemyslitelné, abychom se rozhodovali o tak zásadní věci, jako je promíjení dluhů, bez zmíněné analýzy. Nevíme, kolik by nás nový systém oddlužení podle představ pana ministra Pelikána stál. Respektive to nevíme přesně. Pro pana ministra to není nic nového, protože s dotazy na dopady do rozpočtu byl konfrontován již před rokem a bohužel, tak jak jsem viděl na stenozáznamu, na ně nereagoval. Chtěl bych se proto zeptat, zda je toto zajištěno.
Omlouvám se, ale toto hlasování prohlásím za zmatečné. Je to hlasování o zákonu, takže samozřejmě vyhovím a poprosím vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami... Kdo je proti? Přihlášeno je 149 poslanců, pro 137, proti nikdo.
Hezké odpoledne. Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Tato novela není návrhem dluhové amnestie, to znamená něčeho, co by jednorázově odpustilo dluhy lidem, kteří je nezaplatili. Není to žádný zázrak, dámy a pánové. Není to nic, na co by se někdo těšil, jak tak občas slýchám. Dámy a pánové, jak už jsem řekl, není to nulová varianta. Jenom to něco nebude limitováno žádným procentem směrem k jistině. Žádná z těchto nesčetných zemí nehlásí žádné problémy, o kterých u nás v té veřejné debatě slýcháme - o jakémsi morálním hazardu nebo masovém zneužívání něčeho takového. Takže je zřejmé, že se ti dlužníci skutečně snaží splatit, kolik mohou. Neexistuje žádný důvod, proč by se to s novou úpravou mělo změnit. Dámy a pánové, předpokládám, že teď bude nějaká debata. Já se k tomu případně ještě také vyjádřím. Ale moc vás prosím ve jménu všech těch, kteří dnes nemají žádnou perspektivu, propusťte tento zákon do druhého čtení.
Děkuji panu ministrovi.
Transpoziční lhůta zmíněné směrnice byla stanovena do 22. května 2017, tedy návrh je předkládán do prvního čtení po vypršení času, který Česká republika měla k provedení zmíněné směrnice. Většina materie vládního návrhu se týká institutu evropského vyšetřovacího příkazu, který má být vydáván vydávajícím státem za účelem provedení konkrétních vyšetřovacích úkonů pro shromáždění důkazů ve státě vykonávajícím. Vyšetřovací příkaz by měl být vydán v případech, kdy je zjištěno, že hledané důkazy jsou nezbytné a přiměřené pro účel řízení, že je zvolený vyšetřovací úkon nezbytný a přiměřený pro shromáždění dotyčných důkazů a že je nezbytné, aby měl být prostřednictvím vydání evropského vyšetřovacího příkazu zapojený do shromáždění těchto důkazů jiný členský stát. Vydaný příkaz v sobě umožňuje provedení takových úkonů, které je jinak možné, aby provedl orgán v trestním řízení ve vykonávajícím státě. V zájmu zajištění rychlé, účinné a důsledné spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy jsou stanoveny relativně krátké lhůty, kdy návrh stanoví lhůtu na posouzení evropského vyšetřovacího příkazu vykonávajícímu justičnímu orgánu lhůtu 30 dní a v případě splnění předepsaných podmínek musí být příkaz proveden do 90 dnů. Podle předkladatele toto ustanovení směřuje jednak k ochraně presumpce neviny podezřelé nebo obviněné osoby a dále k omezení unikání informací, které mohou mařit vyšetřování. Spíše formálním problémem je zvláštnost přečíslování § 357 a § 358, což je standardně v rozporu s legislativními pravidly vlády. Důvodem je častá novelizace zákona o justiční spolupráci, která před oddělením do vlastního zákona paralyzovala částečně trestní řád. Lze tedy uzavřít, že zde máme návrh zákona po transpoziční lhůtě, který přispívá k lepšímu vyšetřování trestných činů.
Formálně musím v této fázi. Tehdejší vláda schválila tenhle zákon už 21. září 2016, tedy téměř rok před uplynutím té transpoziční lhůty. Děkuji.
Děkuji, pane ministře.
Tady se má vést diskuse. Ano, dneska už je všechno podtrhané, takže se tam opravdu neprovádí téměř nic navíc. Ale problém je, že toto jsou věci, které se mají ve Sněmovně diskutovat mnohem dříve, než jsou na evropské úrovni podepsány. Všichni se takhle dohodli. Všichni se dohodli, že může kdokoli z kteréhokoli státu Evropské unie vyrazit do České republiky a říct: tady mi ho stíhejte, sledujte mu účty, odposlouchávejte ho a já vám k tomu předám jenom nezbytné podklady. To bych řekl, že alespoň toto pravidlo je zachováno a patří do pravidel civilizované mezinárodní spolupráce. Jestli ty invazivní zásahy do lidského soukromí, které my tady vždycky odvažujeme na lékárnických vahách, a říkáme, ještě tohle je možné, ještě v tomhle skutku jsme ochotni připustit odposlech.